Pokud se situace podcení, tak hrozí personální kolaps. Zaměstnanci si dnes začínají hledat uplatnění na trhu práce jinde, a to i ve výrobních sférách. Jejich zaměstnanci si proto stále častěji nacházejí práci mimo sociální služby za více peněz a méně zodpovědnosti. Je smutným faktem, že tato práce je v naší společnosti dlouhodobě podhodnocená a nedoceněná. Přitom je psychicky a fyzicky vysoce náročná. Po zaměstnancích se požaduje celoživotní vzdělávání, příkladné morální vlastnosti, osvojené praktické dovednosti. Po sociálních pracovnících se požaduje vysokoškolské vzdělání. V době ekonomického růstu by se mělo myslet i na tyto zaměstnance, ale bohužel tomu tak není. Považuji to za nehoráznost a žádám urychlené projednávání. A vás, kolegyně a kolegové, žádám o zařazení tohoto bodu na program jednání v tomto týdnu. Nestalo se tak a plánované navýšení, které slibuje ministryně Marksová, je jen malou záplatou v této oblasti. A to se ještě neví, zda ty peníze uvolní pro tyto účely pan ministr Babiš. Pro tuto iniciativu hledám podporu u vás. Pokud k tomu nedojde, hrozí sociálním službám kolaps a ohrožení péče v sociálních službách. V nemocnici můžete zavřít oddělení a nepřijímat lidi, odkládat operace pro nedostatek personálu. V sociálních službách není kam člověka odložit. Víte, teď visí po celé republice billboardy s panem ministrem Babišem a jeho snem, že dojede za 40 minut z Prahy do Brna. Skvělý sen. Já mám také sny - aby zaměstnanci v sociálních službách byli řádně odměněni, a až jednou v důchodu budou potřebovat péči v domově důchodců, aby na to vůbec měli. V tom případě, jestli jsem dobře poslouchala, pane předsedající, jako třetí bod.
Kdo je proti? Kdo je proti? Mám za to, že jsme hlasovali o všech přednesených návrzích... V tom případě můžeme pokračovat podle schváleného pořadu.
Z vlastní zkušenosti ředitele mohu potvrdit, že naše fakultní nemocnice potřebují lepší a aktuálnější legislativní rámec než ten, ve kterém fungují doposud. Fakultní nemocnice fungují jako státní příspěvkové organizace, přičemž tato právní úprava je dnes již všeobecně pojímána jako obecně nedostatečná, a to v otázkách jak řízení, tak hospodaření. Hospodaření státní příspěvkové organizace se řídí v zásadě stejnými pravidly, jako je hospodaření organizační složky státu -
Prosím diskutéry v hloučcích, aby se přesunuli mimo jednací sál.
- což neodpovídá právní povaze a účelu státní příspěvkové organizace. Státní příspěvková organizace na rozdíl od organizační složky státu je právnickou osobou a zpravidla není zřizována za účelem výkonu veřejné správy, ale za účelem výkonu veřejných služeb. Je tam v tom zákoně jedna jediná výjimka a ta se týká příjmu z veřejného zdravotního pojištění. Jinými slovy, nemocnice na tento příspěvek od státu v podstatě nemají nárok. Upřímně řečeno, projevuje se to čas od času, všichni tu situaci znáte, kdy jednou za dva, za tři roky přijde ministr zdravotnictví za ministrem financí a žádá dolití několika stovek milionů až miliard korun na to, aby ty nemocnice, které se dostanou do finančních problémů, mohly zase stále fungovat. Minimální efektivní doba pro fungování této záležitosti je dneska 10 až 12 let. V podstatě nemožné. Dám jenom jeden malý příklad za všechny. Ona nemůže říct nějaké firmě: pronajměte nám to na deset let se splátkami po deseti milionech, abychom se s tím vůbec byli schopni vyrovnat.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
A je to po opravdu dlouhých diskuzích, především s těmi zaměstnavateli, kteří opravdu poctivě zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Takže se tady mění definice režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a zakotvuje se zde právní úprava, která se týká závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a závazného vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření tohoto uchazeče.
Predikuji, že by to měl být zákon bezkonfliktní, ale uvidíme. Kdyby takhle vznikaly všechny zákony, tak nemáme tolik práce a ušetřili bychom si zbytečné diskuse. Tři roky pracovala expertní skupina, do které jsem byl delegován výborem pro sociální politiku.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Dobrý den dámy a pánové. Proč to znova navrhuji. Vrátilo se to zpátky do Sněmovny a k tomuto zákonu byl ještě přidán zákon o 17. listopadu a zákon o Dnu seniorů a bohužel se stalo, že tento celý svazek zákonů propadl. Dovolte mi tedy, abych znovu požádal o jeho přijetí, a to se budu snažit, aby to bylo v prvním čtení, protože už se to zde projednávalo čtyřikrát a jednou v Senátu. Domnívám se, že s tím žádný problém nebude, protože všichni z vás znáte a víte, kdo to byl Karel IV. a co pro naši státnost znamenal.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, přeji všem dobré odpoledne a doufám i klidný celý týden pro jednání Poslanecké sněmovny. V té době byla také zaslána poslancům Parlamentu České republiky. První čtení proběhlo 1. února a výbory, ať hospodářský, či výbor pro životní prostředí jako garanční, tento zákon projednal. Proto nám už také nezbývá mnoho času. Podotýkám, že se jedná o vládní návrh.
Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezký den. Jde o jednoduchou novelu o očkování seniorů po 65 letech proti pneumokokům, a to v tom smyslu, aby obě očkovací vakcíny byly bez doplatku.
Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Aplikace stávajícího zákona totiž odhalila určité legislativní nedostatky, které je třeba v té či oné podobě odstranit. Ani jeden ze dvou výborů, který projednával tento sněmovní tisk, tuto novelu neodmítl. Pouze opakuji, že projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Od té doby uplynulo, jak víte, deset měsíců. Jsem přesvědčen, že je nutné, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádal, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. To je především případ, kdy se oprávněná osoba, o jejímž nároku na odškodnění bylo kladně rozhodnuto, nedožije převodu peněz na peněžní účet. Pak nárok podle stávající úpravy zaniká. S napravením tohoto stavu nemělo problém ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo financí. Děkuji za pozornost, za vstřícnost a podporu mého návrhu.
Také děkuji. Prosím paní poslankyni Langšádlovou a připraví se pan poslanec Okamura.
Toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Je zde někdo, komu nefunguje hlasování? Dobrá, já vás tedy ještě jednou odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili, protože někteří avizujete, že vám nefunguje hlasovací zařízení. Ještě počkám. Já vám děkuji.
Za klub ODS mohu potvrdit, že naše hlasování souhlasí, a nabízím dalšímu klubu, aby si to zkontroloval.
Dobře, děkuji za spolupráci a myslím, že můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Vidím pokyvování, že všichni vědí a znají text doprovodného usnesení. Konstatuji, že i s tímto doprovodným usnesením byl vysloven souhlas. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Dnes od 17.45 do 19.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, dále dnes od 17.40 do 19.30 se omlouvá pan ministr Daniel Herman.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Mám za to, že to jsou všechny navržené body ze strany pana poslance Kubíčka. Dobře. Tento návrh přijat nebyl. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Pan poslanec Andrle Sylor si přeje zařadit bod 159, což je tisk 940, zákon o státních svátcích, rovněž v několika alternativách. Budeme hlasovat o zařazení bodu 159 na dnešek po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. První. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat.
Poslanecký klub KDU-ČSL jej podpoří k jednání ve výborech. Zmíním se o jedné z mého pohledu diskutabilní části, a tou je zavedení závazného potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče z důvodu nemoci nebo úrazu. Na jedné straně tento záměr vypadá logicky. Na druhé straně řešení, se kterým přichází předkladatel, je takového charakteru, že již tolik administrativně přetížená zdravotnická zařízení stavíme před další povinnost pod hrozbou sankčních opatření. A bohužel jako vždy nejde o žádný minimalistický formulář. Už jsem měl možnost jeho návrh vidět a jako aktivní lékař mohu konstatovat, že opět nakládáme další administrativní břímě na bedra našich zdravotníků. Dlouhodobě se setkáváme v nemocnicích s fenoménem nedostatku času na komunikaci s pacientem, přemíra administrativy nás odvádí od medicínské práce, od rozhovorů s pacienty, které jsou velmi důležité. Pevně doufám, že ve výborech o nutnosti či alespoň o formě a rozsahu tohoto potvrzení budeme účelně diskutovat. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Opálka.
Vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, z mého pohledu jen stručně, ale přesto si myslím, že je potřeba. Za pozitivum této předlohy považuji omezení zneužívání systému, tedy jeho zpřísnění. To samozřejmě negativně dopadne na ty, kteří budou nově z podpory vyloučeni, a to jak z chráněného trhu práce, tak ze zneužívání rekvalifikací či režimu nemocenské. Takže přijďme s nějakým řešením. Jenom pro vás malou inventuru. Děkuji za pozornost.
Paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím. Nejprve přečtu, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro návrh 94, proti nikdo, konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím. Přečtu omluvu. Otevírám další bod dnešního programu a tím je Tímto návrhem jsem se zabývali dne 11. dubna, kdy je přerušili obecnou rozpravu. Prosím, paní zpravodajka.
Děkuji za slovo.
Nyní mi dovolte přečíst několik omluv. Pan poslanec Milan Urban se omlouvá z dnešního jednání od 16.00 do skončení jednacího dne. A pan poslanec Karel Pražák se omlouvá z dnešního jednání od 18.00 do konce jednání z pracovních důvodů. A nyní jako další vystoupí v řádné rozpravě pan poslanec Svoboda.
Vážený opuštěný pane ministře , vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych i já řekl několik slov k tomuto zákonu. To je ta premisa, ze které vycházím. Byl to zubař, děkan brněnské fakulty. A jenom bych těm, kteří to neznají, doporučil, aby se na tu jeho variantu podívali. Druhá věc, kterou bych rád řekl, že já nevnímám tento zákon jako lex Ludvík. Je to stejné jako se zákonem, který připravoval Leoš Heger. Já mám zvláštní životní zkušenost. Já jsem byl obojí. Byla to ta dnes už citovaná Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. A musím říct, že když jsem ji potom narychlo odevzdával po nástupu nového ministra, tak byla v černých číslech, a že zhruba za půl roku těch několik desítek milionů, které tam byly v plusu, zmizelo, jako když uplynou potokem. Mám tedy zkušenost s oběma stranami. Ten pojem vlastněné je trošičku zužující. Jsem si vědom toho, že to je věc, na kterou v mnoha případech neradi slyší i rektoři vysokých škol, protože převzít zodpovědnost za provoz univerzitní nemocnice, převzít za to nějaké ručení je velmi obtížné. Ale jsem přesvědčen o tom, že to bez toho prostě nepůjde. Ale to je otázka okrajová. A já všechny tyto změny vnímám jako negativní. Ono to není o tom, jestli fakulta... Já to normálně nedělám, ale je to můj celoživotní úděl, univerzita a univerzitní nemocnice. Přesto se jimi argumentuje v diskusi o tom, jaký má být vztah mezi univerzitou a nemocnicí. Říkám: Běž, běž a vrať se mi za pět let jako kvalifikovaný doktor. Mě by to jenom stálo peníze, abych tě dovychoval. Jsou to rozdíly v dovolených, ve všech těchto věcech.
Ale mnozí z nich se vlastně do toho systému sociálního bydlení za současného stavu vůbec nedostanou. Zákon z pohledu KSČM je proto potřeba nastavit pro širší skupinu lidí, a tudíž bychom měli hovořit nikoliv o sociálním bydlení, ale o dostupném bydlení. Na nájemné bydlení nedosáhne ani řada lidí, kteří poctivě pracují. Oni pracují a nemají na nájem. V řadě míst naší republiky je i nepoměr mezi nájemným v místě obvyklým a platem v místě obvyklým. To znamená, že ze svého platu by si lidé měli dostupné bydlení zafinancovat, což v řadě regionů není. Je třeba podmínky obecně nastavit tak, aby výdaje na zajištění bydlení nečinily reálně více než jednu třetinu příjmů. Bydlení musí být dostupné pro všechny. Právo na střechu nad hlavou musí být státem garantovaným právem pro každého občana.
Já děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Kterého ale nevidím, tudíž jeho přihláška propadá.
No ale tak když je to osoba bez bydlení, tak asi s žádnou osobou trvale nebydlí. Možná že s ní někde žije na poli nebo někde jinde, ale těžko předpokládat, že se jedná o osobu, se kterou trvale bydlí, když žádné trvalé bydlení nemá. Ale takovýchhle lehkých absurdit si myslím, že tam bude mnohem víc a že bude velmi obtížné je z toho návrhu zákona vytahat a ukázat na ně. Budou se tvořit individuální plány podpory. Když se podíváme na to, co chceme po těch žadatelích, a předpokládáme... To asi nemá být účelem. Ale pak po ní nemůžu chtít, že všechno musí být odevzdáno na předepsaném formuláři vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Anebo se na tom budou živit zas nějaké velmi dobře živené neziskové organizace, které nebudou dělat nic jiného než zpracovávat podklady pro ty chudáky. Prostě stává se v podstatě méněcenným chovaným zvířátkem. Já úplně nevím, co se tím myslí, co má být cílem tohohle ustanovení.
Absurdní, leč reálné. Prostě proto, že zákon nedovoluje státní příspěvkové organizaci uzavřít havarijní pojistku. Když to auto někdo ukradne, má ta nemocnice smůlu. Já to dám zase na příkladu. Je to velmi sofistikovaná záležitost, kdy nemocnice v základním výzkumu vyvinula nějaký postup. V další fázi klinického hodnocení už na to samozřejmě nemocnice nemá peníze. Jinak to v podstatě nejde. A dále už musím mluvit o systému řízení. Ale jinak v této chvíli - vyrobí ztrátu, teoreticky se jede dál. Vede tu nemocnici nějakým směrem, který třeba i odlákává pacienty - nemocnice jede dál. No, nic není vzdálenějšího pravdě. Ten s ním něco udělá, pravděpodobně ho nabídne jiné státní instituci. Že by z toho někdy ta nemocnice něco viděla, neexistuje. Na druhou stranu, když budu mluvit z vlastní zkušenosti, motolská nemocnice v 90. letech jakýmisi různými převody získala tři mateřské školky v Praze. Fakt staré objekty mateřských školek. Normální by bylo ty tři školky prodat, tržba by byla kolem 50 milionů korun a za to by se v Motole postavila nová jednotka intenzivní péče. Tímto způsobem by se s tím majetkem skvěle nakládalo. A jak správně dneska říkal pan rektor Zima na tiskové konferenci, nikdo to Karolinum neprodal.